Tak de iure asi máte pravdu, ale de facto na to musíte mít peníze, abyste mohl ten kompenzační zákon vyplácet. To znamená, souvisí.
Pokud se paní ministryně hlásila s faktickou, tak je na řadě, pokud do rozpravy, tak bude mít přednost paní poslankyně Kovářová. Ano, takže na řadě je faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové a pak bude následovat faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nepodpoříme projednávání zákona v legislativní nouzi, a to z následujících důvodů. Nejednáme o navýšení schodku o pár miliard, ale o 180 miliard. I sama paní ministryně říkala, že přijde s rozpočtem v březnu. To znamená, že v podstatě to má ještě čas. A co se týče kompenzačního bonusu, tak na to máme také čas pro ten státní rozpočet. Protože kompenzační bonus půjde ještě do Senátu. Takže my projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, respektive novely v legislativní nouzi, nepodpoříme.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane přesedající. Já bych chtěl stručně zareagovat vaším prostřednictvím na kolegu Volného, který se odkazoval na to, jak je to potřeba kvůli tomu kompenzačnímu bonusu. A tady je to nesmírně nutné. Ale tenhle návrh se přijímá kvůli daňovému balíčku, který prošel v prosinci. Tam jste udělali 100 miliard díru do toho rozpočtu a bylo vám úplně jedno, že to není schválené.
Pan předseda Marian Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.
Já tady jdu podpořit kolegu poslance Honzu Jakoba. Ne Jákoba, ale Jakoba. Na přímou pomoc bylo vyplaceno 15 miliard korun. Vláda má nástroje, jak využít rozpočtový výbor Sněmovny, pokud by neměla finanční prostředky, úpravou převodu finančních prostředků mezi kapitolami. Ale ta situace tady přece takhle nestojí. Ani ten argument s tím daňovým balíčkem nesedí. A pokud se bavíme o těch kompenzačních programech, tak je tady furt prostor ty věci dělat per partes.
Ono to není tak, pane předsedo Jurečko, jak říkáte. Prostě vždycky ta vláda může utratit jenom to, co má v příslušných kapitolách, co má v příslušné vládní rozpočtové rezervě, co má v příslušné VPS. To znamená, že když chceme z 320 na 500, tak to není disponibilních 180 miliard. Já to říkám pořád dokola. Já se pak vyjádřím k těm různým názorům, co tady zazněly, já to mám všechno hezky poskládané ve svém úvodním slově, takže nebudu teď předjímat. A budu podrobněji vysvětlovat na co. Je to, když tady mluvil pan poslanec Volný o kompenzačním bonusu, tak ano, on neměl na mysli tu minusovou daň, tu vratku, ale měl na mysli kompenzace pro kraje, města, obce, které se budou platit už z výdajové strany, které samozřejmě budou taky něco stát. A potom vás bude prosit, aby tedy obojí prošlo se zkrácenými lhůtami. Dnes jste tady schválili pandemický zákon. To je také zásek několika miliard. A já to tady mám sečteno všechno. Budeme se určitě v rozpravě, ať už bude tak, či tak, o ní (?) bavit a tam vám všechny tyto věci ukážu. Antivirus - schválili jste ho tady. Komise pro posouzení vládní pomoci.
Jakým způsobem jste promítli stávající situaci do hospodaření státu, že stát bude efektivně a ve velkém šetřit. Možná se pletu a rád se nechám, paní ministryně, poučit, že to je jinak. A druhá věc. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet není možné schválit bez toho, že by byl upraven rozpočtový výhled, protože my musíme vědět, jestliže se stát tímto způsobem zadlužuje, jakým způsobem bude probíhat konsolidace veřejných prostředků a jakým způsobem v časovém horizontu je stát připraven tyto závazky splácet. To znamená, my máme neúplné informace, a z toho důvodu přednáším návrh na vrácení k přepracování, ke kterému se případně přihlásím v další rozpravě.
Takže to je ta nekvalitní práce Ministerstva financí, a Výbor pro rozpočtové prognózy, kterým se tady tak často zaklínáte, všechny tyto predikce označil za realistické, ale to zůstává bez povšimnutí, protože to není v konfliktu. Druhá koalice, nebo její významná část, to říkat nemůže, protože ta to podpořila, pak zas říká: no, ale to byste měli ušetřit, měli byste vyškrtat ty desítky miliard, vzít platy učitelům, vzít platy doktorům, sebrat prostě na provozní výdaje vojákům, hasičům, policistům, protože teď vlastně nepomáhají v té první linii. To zas říká ta druhá. I to je legitimní postoj. Takže já věřím, že občané, kteří nás poslouchají, toto slyší. Velice si cením vašeho postoje a vašich názorů a vašeho zájmu, a myslím to teď bez ironie, o konsolidaci veřejných financí po krizi, kterou stále zažíváme. A věřte mi, že rozpočty s takovými schodky nepředkládám s lehkým srdcem, nemám z toho vůbec žádnou radost a vím, že se zapíšu v tomto směru do historie. Ale epidemie na území České republiky neslábne a naopak se zdá, že nabírá na síle. A takto rozsáhlou krizi a s ní spojené důsledky je prostě nutno řešit primárně. A k tomu má právě sloužit tato novela státního rozpočtu, se kterou jsem před vás předstoupila. Budu se držet jenom konsolidace, nebudu říkat úvodní slovo. I to je teď obrovský palčivý problém dneška. Upozorňujete na to notabene i vy velmi často na půdě Poslanecké sněmovny. Takže věnujme prosím energii na vyřešení aktuální situace a aktuálních úkolů tohoto roku. Obrysy konsolidační strategie jsem předložila Poslanecké sněmovně v loňském roce, proběhla k tomu zde i diskuse na speciálním bodu Poslanecké sněmovny a konkrétní oblasti konsolidačních opatření pro rok 2022 a 2023 jsem rovněž uvedla. Jednak jde o úsporu v nákladech práce. Nakonec se k tomu politicky zavázal premiér Andrej Babiš, když prostě řekl, že to snížení je důležité teď, když dával svůj pozměňovací návrh, právě teď a tady pomoci zaměstnancům a že se politicky zavazuje ho předložit na dva roky. A o této cestě já jsem přesvědčena, že je realistická a realizovatelná. Já si nemohu dovolit střílet od boku cifry, že ušetřím desítky nebo možná stovky miliard na provozu. To je nereálné. A prosím nepracujme se státním rozpočtem jako s čistě účetní kategorií, která musí být stůj co stůj vyrovnaná. To je nástroj, kterým se financují klíčové atributy hospodářské politiky na úrovni celé republiky, a těmi jsou dlouhodobě udržitelné oživení ekonomiky a prorůstová opatření. Počáteční fiskální expanze s následnou pozvolnou konsolidací má za cíl návrat do normálních podmínek bez druhé vyvolané recese a pokles dluhové kvóty je veden skrze vyšší růst nominálního HDP. Je nepochybně pro všechny lepší mít danou úroveň dluhu jako bohatší země než jako chudší. Navýšili jsme státního pojištěnce, teď potřebujeme opětovně opakovaně dát odměny těm lidem v první linii ve zdravotnictví. Potřebujeme dát lidem v sociálních službách, velice často na to upozorňujete i vy. Požadavek na konsolidační strategii na roky následující po roce 2023 není korektní pro tuto ani pro jakoukoliv vládu, která vznikne po volbách. Letos nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, a mělo by být proto na budoucí politické reprezentaci naší země, jakou konkrétní konsolidační strategii pro léta 2023 a další zvolí.
Paní ministryně, já se omlouvám.
Nyní je potřeba udělat pauzu na zpracování návrhu.
Proto nyní teď žádám o pauzu na poradu klubu KSČM v délce trvání 30 minut.
Takže já projednávání tohoto bodu končím. Pan poslanec k hlasování.
Děkuji za slovo.
Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo Pokud se tedy do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.
Nový kompenzační bonus bude představovat součást inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější. Nově je však -
Děkuji.
Nově je však zaveden kvantifikátor, který zajistí, že se kompenzační bonus dostane pouze těm, kteří jsou současnou situací skutečně výrazně dotčeni. Velmi důležitou změnou je to, že bonusová období již nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu. Návrh zákona zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Nicméně vláda současně získá mandát zavést další bonusová období vždy jako kalendářní měsíc až do konce roku, pokud budou v té době ještě trvat krizová opatření. Kompenzační bonus bude možné kombinovat pouze s programem Antivirus a programem COVID - Nájemné. Žadatel tak nebude nucen podávat žádosti na dvě různá období. Kompenzační bonus bude opět spravován jako daň podle daňového řádu, a to orgány Finanční správy České republiky. Nadále bude využívána relativně jednoduchá žádost, kterou bude možné podat také pomocí emailu, jakkoli se zde odrazí změny v koncepci kompenzačního bonusu, kdy bude zejména třeba posoudit zmíněný pokles příjmů. Opuštění principu, kdy státní rozpočet a rozpočty samospráv spolu dýchají v dobrém i ve zlém, není sice systémové, avšak považuji to za vhodný kompromis, který by měl podpořit rychlý průběh legislativního procesu v obou komorách Parlamentu.
Podmínky tady již zmínila paní ministryně.
V tomto rozpočtu nejsou žádné peníze, které se dávají občanům místo toho, aby je dostal stát. Přece není normální si půjčit peníze na snížení daní, které potom ti samí lidé budou muset zaplatit i s úroky. Lidi úplně zbytečně budou platit úroky za daně, které jsme teď nevybrali a které budeme muset splatit v budoucnu. Stát měl aspoň něco z těch 100 miliard ušetřit. Ale to vám je jedno, protože se chováte stylem po nás potopa. To je asi ta základní výhrada proti tomu návrhu. To je naše obava. Paní ministryně se dušuje, že nic takového neplánuje, ale to si povíme asi v červnu nebo v září. Já doufám, že tomu slibu, co dala na rozpočtovém výboru, dostojí. Každopádně těch slibů už jsme slyšeli bohužel až příliš. Z těchto důvodů Piráti ten návrh rozpočtu nepodpoří.
Dámy a pánové, krátké stanovisko Trikolóry. Byl ministrem financí v době, kdy byly desítky milionů mrtvých z tehdejší španělské chřipky. Díky němu několik desítek let jsme byli zemí měnově stabilní a česká koruna byla vzorem a stále patří mezi měny pevné a silné. Vy jste archetypem spíše pravé negace toho, co říkal Alois Rašín. On říkal: Republika není dojná kráva. Je to cesta špatná, je to cesta neodvážná, je to cesta, kterou zaplatí občané této republiky, a Trikolóra nebude pro tyto vaše hry tady hlasovat.
Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob vystoupí v obecné rozpravě.
Je to tak? Nouzový stav je určité opatření z krizového zákona, které hovoří o tom, jak v určitých věcech fungovat. Ta opatření s tím nemají vůbec nic společného. Výhodou nouzového stavu je ale jedna věc. Jelikož všechna takováto opatření v různých stadiích omezují osobní svobodu člověka, omezují jeho vůli a možnosti, tak je zde v těchto zákonech zakomponována parlamentní kontrola. Parlament má jasnou definici toho, jak tyto zákony řešit, jak se k nim stavět, jak je například rušit. Původní návrh byl čistokrevně technokratický návrh činnosti Ministerstva zdravotnictví v rámci takovéto pandemie. I to je možné, takhle tvořit zákony. Ale tady bych očekával, že tento návrh vezmou zase zpátky ti legislativci a budou se tímto zákonem velice poctivě zabývat a upozorňovat na rizika z tohoto zákona vyplývající. A ten zákon důležitý je, protože velice výrazně omezuje lidská práva občanů České republiky. To, co máme před sebou, je s prominutím slátanina. A proto se do toho zákona mohly dostat i vyložené hlouposti. Pro příklad možná to nejdůležitější. Tento stav lze ukončit, když bude hlasovat Sněmovna... a tak dále. Je to hloupost, protože v celém tom návrhu se už nikde jinde nehovoří o pandemické pohotovosti. Všechny ostatní návrhy hovoří o mimořádných opatřeních. Je na základě pandemické pohotovosti možno udělat ta mimořádná opatření? Anebo my skončíme pandemickou pohotovost, Parlament, hlasováním, ale přijde Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice města Prahy a může za účelem likvidace epidemie nebo nebezpečí opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření. Původní návrh měl aspoň nějakou hlavu a patu. Hovořilo se o tom, že součástí by mělo být, aby přešla zodpovědnost na krajské hygienické stanice. Zákon o krajských hygienických stanicích tady také někde v šuplatech leží, byla obava, že to nezvládnou, všechno je možné. Chápete slovo požádá? A na požádání já můžu odmítnout. Čili úplně ztrácím smysl pandemického zákona v tom chápání, že Ministerstvo zdravotnictví nařídí složkám záchranného systému, aby nastoupily. Ono je pouze požádá, ale na požádání vy můžete odmítnout. Je to pouze a jedině deklarace. Protože tady je zapracovaná náhrada škody a ty zákony taky hovoří o náhradách škody. Dublují se, rozpojují se nebo budou násobeny? To tady vůbec není řešeno, protože někdo přišel na toto jednání, přinesl jeden list papíru: prosím zapracovat. Budu mile překvapen, když na tom zjistím, že už měsíce na tom pracují právníci a specialisté, kteří to takhle zapracovali, ale potom ať jsou tam uvedeni, ať víme, kdo je zodpovědný, když to náhodou nevyjde. Kdo bude zodpovědný.
Já bych rád přednesl stanovisko KDU-ČSL k tomuto protipandemickému zákonu. Nicméně po té opodstatněné kritice se tím zákonem Sněmovna nikoliv z vůli opozice, ale vlastně z vůle vlády, vládní většiny, vůbec nezabývala. Nikdo si to nepřejeme, ale musí tady být vytvořen ten legislativní rámec, ty mantinely pro vládu, pro Ministerstvo zdravotnictví, tak aby účinně těmi opatřeními mohly proti pandemii bojovat tak, abychom se s ní vypořádali. To není žádná libůstka opozice, to není žádná libůstka kohokoliv dalšího, nebo pana ministra, alespoň se tak domnívám, ale je to jasný nástroj, vytvořené legislativní mantinely k tomu, jaká opatření, za jakých okolností a také s jakou kontrolou - to je velmi důležité - může ministr zdravotnictví, potažmo vláda, případně hygienické stanice, tak jak bude i doplněno, jaké kroky může dělat a opatření realizovat. Co chci zdůraznit - a tady bych chtěl vyjádřit i poděkování panu ministrovi, panu premiérovi a vládě. Ukazuje se, že když se chce, tak to skutečně jde. Předložili jsme sadu svých připomínek. Nechci soudit, jestli to je z důvodu neznalosti, nebo jestli to je úmysl. To skutečně ponechám stranou. Jinak řečeno, pokud někdo říká, vytváříme tady pandemický stav na věky věků, tak to prostě není pravda. Zároveň je potřeba říci, že v tom původním návrhu bylo ustanovení, které je protiústavní. Takže to je jedna důležitá věc. Parlamentní kontrola, která v tomto smyslu bude zachována. Všichni jsme si toho vědomi. Samozřejmě nemusíme v tomto smyslu ani čekat na vládu. Pokud my jako Sněmovna, jako orgán, který z hlediska Ústavy je tady kontrolním orgánem vůči vládě, tak máme možnost se kdykoliv usnést a stav ukončit. To znamená zrušení těch opatření, která by na základě toho zákona byla vydána, ale například i ukončení té možnosti žádat o náhradu škody. Proto se ta jednání protáhla až do dnešních ranních hodin. A opět jsme dospěli ke konsenzu, k řešení, na kterém jsme se my jako opozice podíleli. Druhá věc, to je přece věc, kterou musí řešit každý občan bez ohledu na to, jestli je živnostník, nebo jestli to je fyzická osoba. Prostě kupujeme si respirátory, musíme si nakoupit dezinfekci. To by byla jiná debata, jiná diskuze. Tak to je další důležitá věc. Jestli jsou účinná, nebo nejsou účinná, jestli případně některé opatření by potom nemělo být zrušeno nebo nahrazeno jiným opatřením. Když se podíváte na některé rozsudky Městského soudu v Praze, tak to byl jeden z argumentů velmi zásadních. Vláda, ministerstvo, si nedává tu práci s odůvodňováním těch opatření a to přijetím pandemického zákona končí. Je to tam popsané. Každý se do toho může podívat.
A nyní prosím paní poslankyni s přednostním právem, předpokládám.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
Vládou mnohokrát porušená pravidla, nesmyslná omezení a špatná komunikace jsou tou příčinou. Občané a jejich práce se dostávají do těžkých sociálních a životních situací. Země potřebuje nový přístup. Lidé si musí koupit boty, rukavice nebo se jít ostříhat. Cíleně potřebujeme chránit ohrožené skupiny a zdravotní systém. Je to alibismus nejvyššího kalibru, protože SPD od počátku říkalo, že nouzový stav prodlužovat nechceme a navrhujeme alternativní řešení. Navrhujeme novelu zákona o ochraně veřejného zdraví tak, abychom mohli zacílit na ochranu ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému bez plošného prodlužování nouzového stavu. Znovu říkám, alibismus nejvyššího kalibru. Mě překvapilo, že se musí těchto pět stran opřít o názor SPD, aby se vůbec mohly samy politicky rozhodovat. s tím prodloužením nouzového stavu za těchto protiústavních podmínek.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Za prvé chci ocenit politická jednání, která se vedla nad pandemickým zákonem. Můžu si povzdechnout, že je to pozdě, ale jak říká klasik, lépe pozdě než ještě později. Je to naše pravomoc, Poslanecká sněmovna je v tomto suverén a tuto pravomoc jsme naplnili tímto rozhodnutím.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.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 Naši kolegové z horní komory zítra podají ústavní stížnost, že oni nemohou konat jinak. Je mi jasné, že tím, kdo to rozhodne, zda jsme v ústavním, nebo neústavním stavu, není ani Poslanecká sněmovna, ani její jednotliví poslanci, ani Senát a jednotliví senátoři. Je to pouze Ústavní soud.
Děkuji. Kdo je proti?